Děkuji.
První soutěž vypsal pan ministr Prachař. Ta soutěž bohužel nedopadla dobře, byla zrušena ÚOHSem. Ta třetí soutěž, ta už zrušena nebyla, do soutěže se přihlásili čtyři uchazeči. Firma Hicon tuto soutěž vůbec nesoutěžila, přesto napadla u ÚOHSu a požádala o předběžné opatření, aby se soutěž zrušila. Tedy podotýkám, že vítězná nabídka byla za 45 korun. Dobrá zpráva je, že ÚOHS této námitce nebo tomuto návrhu firmy Hicon nevyhověl a nedal předběžné opatření. My jsme této situace využili. Máme nasmlouvanou tu značku, kterou původně Hicon dodával za 160 korun, za 45 korun. Máme novou smlouvu a budeme šetřit zhruba 100 mil. ročně na této záležitosti.
Pan poslanec se chystá k doplňující otázce.
Tak jenom jestli můžu ty doplňující otázky: Proč byly podepisovány dodatky, když firma Hicon nabízela menší částku, a stále to bylo 77 korun.
Vrátím se tedy k těm dodatkům. Jeden byl na snížení ceny, ten jsem vyjednával já. Druhá záležitost byla, že nám začala vlastně platit novela zákona, která zaváděla značky na přání. Značky na přání byly součástí těch předchozích soutěží, které byly bohužel ÚOHSem zrušeny. Po krátké době se ukázalo, že není možno, řekl bych, ji vyřešit jiným způsobem. Nebyli jsme se schopni dohodnout o lepší ceně. Takže to je jedna věc. Nový tým dělal všechno pro to, aby ji vysoutěžil. Prostě oni využívali stávající legislativy a jednali podle ní.
Nyní pan poslanec Leo Luzar, opět vás bude interpelovat.
Vážení páni ministři. Děkuji, pane ministře, že jste zde, a můžu položit své otázky. Začaly zimní prázdniny pro stavební firmy. Doufám, že nastane také čas vyřešit problémy již bez tlaku a obav. První otázka. Vím, že tam jsou docela výrazné tlaky občanských iniciativ, ekologů a dalších. A poslední věc se týká dokončení prodloužené Rudné v Ostravě, to znamená napojení na již otevřenou část komunikace na Opavu z Ostravy a vyhnutí se tedy městu. A již opět slyšíme z úst politiků, že už už je to těsně před vyřešením majetkové záležitosti. To znamená, to šlo mimo výjimky. Děkuji.
Výjimku budou mít školy uměleckých, zdravotnických a sociálních oborů, kterých se povinná zkouška z matematiky nebude týkat. Zavedení povinné maturity z matematiky bylo podle novely školského zákona od začátku plánováno jako fázovaný projekt. Nařízením vlády byly sloučeny do jedné vlny střední odborné školy a učiliště. Tyto změny vytvoří žákům podmínky pro úspěšné vzdělávání v matematice formou nového systému dělených tříd, což by mohlo výrazně přispět ke zvýšení kvality výuky tohoto předmětu. Tento nový systém by měl umožnit dělení tříd na výuku matematiky do skupin. Změnu vítá i Unie školských asociací České republiky, která sdělila, že oproti původně předloženému návrhu tak dojde k rozšíření povinnosti na všechny maturitní obory vzdělávání s výjimkou oborů uměleckých, zdravotních a sociálních služeb. Tento krok vnímá Unie školských asociací jako posun pozitivním směrem.
Děkuji.
Já bych ráda poděkovala za odpověď, nicméně moc nemám za co, protože ta odpověď neobsahovala to, na co jsem se ptala. Vytvoříte pouze situaci, kdy studenty gymnázií a lyceí znevýhodníte oproti těm ostatním. Opravdu jsou to nerovné podmínky ke středním školám a já vás v tomto případě vyzývám, abyste zvážili, zda neučinit, když už tedy odklad, tak pro všechny, aby to rovné podmínky opravdu byly.
Děkuji. Řešením je zahájení reformy financování středního školství. A to je kvalitativní změna. To, že bude mít škola víc peněz na učitele, na větší počet úvazků, je kvalitativní změna. To, že ve třídách bude méně dětí, protože bude možné častější dělení na skupiny, to je kvalitativní změna. To je přece zřejmá věc. To přece úplně změní i atmosféru ve třídách. Vzroste tlak na kvalitu vzdělávání, na výsledky vzdělávání. Čili tady si myslím, že je ta kvalitativní změna. Jenom je potřeba, aby Poslanecká sněmovna podpořila reformu regionálního školství. Dvacet let - dvacet let se mluví o reformě regionálního školství. A všichni to vyřešili jenom tím, že řekli no tak to odložíme.
Dostáváme se k osmé interpelaci.
Obracím se na vás v záležitosti bytového fondu Písnice. Jak víte, čas se krátí, už vás dneska interpelovali i dva kolegové přede mnou a budou i další. Podle vás by mělo mít šanci byty získat hlavní město nebo městská část. Já jsem starostou příslušné městské části a my tento zájem máme. Doposud se mohla účastnit pouze právnická nebo fyzická osoba. A já nechci věřit tomu, co tady dneska říkáte svým kolegům. Vy říkáte - nemůžeme do toho zasáhnout. Městská část má přislíbené peníze, má možnost do toho vstoupit. Včera přijala jednoznačné usnesení o tom, že chceme do toho jít. Je to toto usnesení , které jsem vám dneska zaslal a se kterým vy jste seznámen. A vy tady na mikrofon občanům řeknete, že prostě nemůžete nic dělat? My nepotřebujeme od vás ty opakované litanie. Nám stačí jedna věc. A vyhlaste dodatek číslo 3, že prodlužujete lhůtu pro podání nabídek do 27. června 2017, aby i městská část se mohla zapojit. Pane premiére, nechcete to udělat, nebo nemůžete?!
Tak především bych chtěl říci, že vláda nemůže zasahovat do činnosti společnosti ČEZ, i když by se mi to líbilo. Takto to skutečně možné není. Jediný, kdo vykonává akcionářská práva ve společnosti ČEZ, je Ministerstvo financí, které je vykonává na valné hromadě společnosti ČEZ za Českou republiku. Zatím jsem ten dopis v ruce neměl, čili nevím, co je jeho obsahem.
Děkuji.
A jedním z centrálních projektů tehdy této rady bylo srovnání právních předpisů jednotlivých evropských zemí, jak se vyrovnávaly s otázkou nacistů, Němců, kolaborantů. Když máme na mysli nacisty, je špatně říkat Němci. K tomu, co zde pan poslanec Grebeníček řekl ohledně zajatců, kteří pracovali ve službách církve v Německu. Nespecializoval jsem se na tuto otázku, ale přece jen jsem o ní něco četl a slyšel. Vím, že některé církevní instituce v té době úmyslně chtěly zaměstnávat zajatce proto, aby jim usnadňovaly velmi těžký osud, a také jim bylo za to po válce poděkováno, stejně jako celá řada židovských rodin byla díky vstřícnosti například klauzurních klášterů zachráněna. A to nejenom na území Německa, ale i na území některých jiných zemí nacisty nebo fašisty ovládaných. Zase bych zde mohl hovořit na základě zkušeností z vlastní rodiny, kdy moje babička před svým uvězněním zachránila jednu židovskou holčičku, která po uvěznění mé babičky našla azyl v katolickém klášteře a válku přežila. Koncentrační tábor Dachau byl kromě tábora pro německou protifašistickou opozici založen také jako koncentrační tábor pro duchovní. Bylo tam tisíce duchovních nejenom z Německa, ale i z území tehdejšího Československa. Bohužel se tam děly tak strašné věci, že na Velký pátek nacisté křižovali některé kněze - každý rok. To jsou také svědectví, která vypovídají o tom, jaký vztah komunistický režim měl k vyrovnání se s vlastní minulostí. Znovu říkám: nesmíme zapomínat, ale je třeba rozlišovat a žít v současnosti, ne v minulosti.
To byl pan ministr Daniel Herman. Já se sice chci přihlásit, ale nemohu tak učinit, protože tady nemám nikoho, kdo by mě nahradil.
Jde o děti či vnoučata vypovězených. Jenom mi chybí konkrétní praktické kroky. To jsem nikdy neslyšel. Až to uslyším, pak řeknu, že to myslí s naší republikou vážně a že chtějí hájit práva občanů České republiky! Vážení, po druhé světové válce došlo i k vystěhování československých občanů chorvatské národnosti, bylo to z několika obcí jihomoravského pohraničí, a jejich rozptýlení mezi obyvatelstvo Moravy. Souviselo to se skutečností, že po odtržení Sudet v roce 1938 se část Chorvatů přihlásila k německé národnosti a spolu s místními Němci vítala příchod fašistických okupačních sil. Někteří vstoupili do nacistických organizací, další byli povoláni ke službě ve wehrmachtu. Přes jisté složitosti se většina Chorvatů s přestěhováním nakonec smířila. Jejich sdružení podalo v únoru 1996 oznámení na neznámého pachatele na Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu s žádostí, aby celý případ prošetřil. Nejednalo se totiž o trestný čin, jelikož celá akce proběhla v souladu s tehdejšími zákony. Stejně tak Krajské státní zastupitelství v Brně v květnu 1997 zamítlo odvolání v dané věci jako neodůvodněné. Dle tohoto rozhodnutí bylo vysídlení provedeno z důvodu veřejného zájmu, kterým bylo zabezpečení pohraničního pásma, a mělo oporu v tehdy platných zákonech. Ano, já to říkám z toho prostého důvodu, že už máme oporu v konkrétních kauzách, kde reagovaly konkrétní instituce.
Nyní požádám pana poslance Jiřího Zlatušku, který bude interpelovat pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka. Prosím.
Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, interpeluji znovu informační systém pro výzkum a vývoj. Takže ani nedává relevantní údaje. Vím, že systém získal od firmy Deloitte speciální ocenění v eGovernmentu. Firma Deloitte je bývalým zaměstnavatelem vašeho náměstka. Nebo to byla iniciativa firmy, případně firmy se svým bývalým zaměstnancem, což by ji podle mého názoru diskvalifikovalo jako jakoukoliv firmu s expertní hodnotou pro jakékoliv seriózní využívání.
My se s tím občas setkáváme. Z důvodu zachování kompatibility s navazujícími systémy však byla tato oblast ponechána beze změny. Pokud jde o to, že systém pro vstup dat byl dřívější vklad, není nutnou součástí informačního systému VaVaI. Nejde tedy o žádnou objednávku. Zásadně to odmítám a kategoricky se ohrazuji proti tomu, že by náměstek pro státní službu byl nějakou figurkou, která by se nechala zneužít k nějakým účelovým oceněním. To je samozřejmě nesmysl. Každopádně co s tím uděláme.
Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku.
Jak dlouho předem jste řekli resortu, nebo konkrétně resortu Ministerstva školství, že tuto komponentu vypnete, pokud nebyla vypnuta současně s informačním systémem výzkumu a vývoje. Tohle nedává smysl a nedává to smysl z hlediska logiky toho, jak se informační systémy používají. Nemám žádné ekonomické ani jiné vazby s původními tvůrci systému.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane premiére, obracím se na vás s problémem, který trápí obyvatele části Libereckého kraje. Plánované rozšíření a výrazné prohloubení dolu bude stahovat vodu z širokého okolí. Tímto zásahem hrozí totiž nejen poškození životního prostředí, ale zejména ztráta zásob podzemní vody v této velké lokalitě. Moje otázky zní, kdo ponese náklady za vzniklé škody na území České republiky rozšířením hnědouhelného dolu Turów a jaké kroky podnikla a podnikne naše vláda v této věci.
To znamená, že se výrazně snížilo světelné znečištění. I toto bylo jedno z témat, o kterých jsme jednali s Polskem na vysoké úrovni, tak abychom dosáhli zlepšení situace. Obávám se, že rozšíření uhelného dolu Turów a možné negativní dopady na území České republiky budou výrazně složitějším problémem, než byla otázka světelného znečištění. Jasně jsme signalizovali polské vládě, že zde vnímáme silné riziko ohrožení zdrojů vody na české straně právě v souvislosti s plánovaným rozšířením dolu Turów. Polská premiérka na tomto jednání potvrdila, že si Polsko je vědomo závažnosti této situace a že učiní maximum opatření pro to, aby nedošlo ke ztrátě podzemní vody v českém příhraničí. Byla tedy ustavena pracovní skupina. Na tom posledním jednání polská strana informovala o tom, že oproti původním předpokladům nebude dokumentace pro EIA vypracována do konce letošního roku. Česká strana samozřejmě požaduje, aby se mohla zúčastnit posouzení dopadů na životní prostředí, a požadujeme tedy, aby z polské strany byla zpracována a české straně poskytnuta příslušná dokumentace. Ministerstvo životního prostředí nyní tuto věc prověřuje a já počítám s tím, že následně by ten materiál měl být předložen na jednání vlády. Já se také dnes večer setkám s ministrem životního prostředí, abychom bilancovali ty věci, které se na Ministerstvu životního prostředí povedly a které budou prioritou ještě těch příštích 11 měsíců. A chtěl bych vás, vážené poslankyně a vážení poslanci, ujistit, že jednání s polskou stranou a otázka dopadů rozšíření dolu Turów budou jednou z priorit a bude to jeden z klíčových úkolů, který dostane pan ministr Brabec. Stejně tak potřebujeme pokročit z hlediska diskuse o těch projektech, které jsou v regionu připraveny a které by v této souvislosti mohly zajistit dostupnost zdrojů vody pro obyvatele, kteří v tomto regionu žijí. Já se chci ještě do konce letošního roku, pokud se to povede, setkat s předsedkyní polské vlády a rovněž rozšíření dolu Turów bude součástí agendy, o které budeme mluvit.
Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Ploc nemá doplňující otázku. V šesté interpelaci pan poslanec Karel Fiedler bude interpelovat pana premiéra ve věci kontroly a dozoru nad prováděním exekucí.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, přítomní, dobré odpoledne, pane premiére. Bylo to i tím, že dnes nedošlo na mou písemnou interpelaci dopoledne. V programovém prohlášení vládní koalice v bodu 9.5. máte napsáno: Prosadíme pravidla, která posílí dozor soudu nad činností exekutorů a znemožní zneužívání exekucí a vymáhání dluhů. Exekutoři nesmějí být vzájemně si konkurujícími podnikateli. Já jsem pořádal před nějakou dobou seminář, kde naopak jasně vyplynulo, že exekutoři to jako podnikání berou, tedy hlavně ty velké exekutorské úřady. Jeden z bodů jeho odpovědi mě doslova zarazil, kde jsem se dověděl, že v roce 2010 při kontrole exekutora doktora Marka Franka z Českého Krumlova bylo zjištěno pochybení, že neoprávněně účtuje náklady za prodej nemovitosti, což se může stát, ano. Ovšem následná kontrola byla provedena v roce 2014, a to v měsíci květnu a v měsíci říjnu. Bylo zjištěno, že exekutor opět pokračuje v této činnosti.
Akční plán také předpokládá, že by měly být zpřísněny sankce a jasně stanovena možnost podávat stížnosti.
Podle některých německých deníků byl prý dokonce i Winston Churchill válečný zločinec. Důvod? Protože jeho vláda v odpověď na německé bombardování anglických měst v době druhé světové války rozhodla o odvetných opatřeních. Mezi Němci se skutečně objevilo přesvědčení, že i oni byli oběťmi války, přestože vše začalo Německo. Odkazuji například na Coventry, Rotterdam nebo Varšavu. A aby Němci říkali, že Churchill nebo Beneš jsou váleční zločinci, to je hodně silná káva. Edvard Beneš je nepochybně historicky podmíněná postava. Nepochybně se zasloužil o vznik Československé republiky. Stačí připomenout Masarykova slova: "Bez Beneše bychom republiku neměli." Ano, naši bývalí němečtí spoluobčané se za sedm let protektorátu vůči nám provinili tak, že jiné vyrovnání než odsun nepřicházelo v úvahu. Živě si vzpomínám na někdejšího premiéra Vladimíra Špidlu, který když odcházel do bruselské trafiky, ještě mluvil o odsunu provinivších se Němců jako o zdroji míru a naděje pro naši republiku. A tak souhlasil i s první oficiální návštěvou českého ministra na sudetoněmeckém shromáždění. To by ovšem znamenalo odmítnutí Masarykova Československa a další nevídanou podporu katolické církve sudetoněmeckému landsmanšaftu. Ano, skončilo spojenectví trůnu a oltáře, o které se dnes opět někdo pokouší. A premiér Sobotka nejen zásluhou svých poradců do značné míry pokračuje tam, kde Nečasova vláda neslavně skončila. Dámy a pánové, britský historik Martin Brown, který přednášel dějiny na Americké mezinárodní univerzitě v Londýně a dlouhodobě se zabýval poválečnými přesuny Němců, již v roce 2004 prohlásil, že roli při formování názorů na odsun hraje i to, jak situaci interpretují komunisté. Důrazně pak varoval před závěrem, že cokoli komunisté říkají, je špatné. Podle něj to nemusí nutně vést k vývodu, že opak jejich stanoviska je pravdou. Zároveň zmínil i to, že druhou část odsunu prováděla převážně americká armáda, většinou pod dohledem Červeného kříže a často za přítomnosti zahraničního tisku. A to je zatím vše, co jsem vám chtěl ve věci písemné interpelace kolegy Filipa na premiéra Sobotku sdělit.
Máte slovo, pane poslanče.
A tvrdit, že tam bylo velké množství antifašistů, je víceméně historická lež. K nárůstu počtu členů strany přispíval i hospodářský a sociální tlak. "Žít jako nenacista v sudetských okresech bylo čiré hrdinství." Vzhledem k počtu obyvatel Sudet, kterých bylo lehce přes 3 miliony podle sčítání lidu z roku 1930, lze tak počet členů strany označit za extrémně vysoký. Do 1. května 1938 zorganizovala Sudetendeutsche Partei na mnoha místech veřejné manifestace, kterých se zúčastnilo velké množství sudetských Němců.
Nepokládám to za korektní přístup. A chci říct, že školská poradenská zařízení byla podfinancována a opuštěna ze strany všech, tedy včetně svých zřizovatelů, po dlouhá léta a řada z problémů, které jsou přičítány novele školského zákona, jsou problémy, které tam panují dlouhodobě. Záleží mně na tom, aby kolegové měli lepší podmínky, včetně například toho, že pokládám zařazování těchto kolegů do platových tříd za dlouhodobé porušování zákona. Také bych chtěla říct, že co se týká materiálních podmínek, tak znovu zdůrazňuji, že finančních prostředků je dostatek, a to jak pro podporu škol, tak pro podporu školských poradenských zařízení. Ještě bych zmínila ráda problémy s elektronickým přístupem a s využíváním formulářů, protože tyto formuláře měly naopak kolegům a kolegyním ve školských poradenských zařízeních pomoci. Ano, při startu tohoto systému opravdu docházelo k problémům, kdy docházelo k zahlcení při vyplňování formulářů a systémy nefungovaly dostatečně rychle. Zprávy, které z území máme, ukazují, že to není problém softwaru ani formuláře, ale naopak zastaralého hardwaru v některých školských poradenských zařízeních. Ale znovu zdůrazňuji, s kolegy ze školských poradenských zařízeních komunikujeme. Řešíme to, na co nás navádí, abychom zlepšili.
Nicméně musím říci, že nejde jenom o poradenská zařízení. Učitelé si s tím nevědí rady. Rodiče si stěžují. Chtějí odhlašovat děti. Prostě problémy tady velké jsou. A naopak to dítě tam bývá kolikrát diskriminováno a šikanováno.
Zjednodušeně řečeno se dá říct, že děti máme tam, kde jsme je měli 30. června, s výjimkou prvňáčků. Žádné speciální školy jsme nezrušili, nerušíme ani nemáme zájem řešit. Prosím, věřte, že o toto to hlavně šlo. O fér podmínky, o otevřené dveře do našich škol.
Slibuji, že budu v rámci svého času dostatečně rychlý, protože jsem domluven s panem ministrem, který odešel, a požaduji po něm písemnou odpověď na dotazy, které položím. Podle uvedených zákonů má objednavatel veřejných služeb, to je kraj i stát, novou povinnost vyloučit z nabídkového řízení vybraného dopravce, který nemá zaknihované akcie.